Nejvíce dynamický vývoj byl na migrační trase západního Balkánu a východního Středomoří. V posledních týdnech eskalovala krize zejména v Maďarsku. Trasa přes centrální Středomoří, tedy z Libye, nyní vykazuje relativně stabilní počty. Nejvýznamnější skupinou nelegálních migrantů jsou občané Sýrie, kterých bylo v Evropské unii detekováno více než 45 tisíc v červenci letošního roku. Téměř 25 tisíc lidí přišlo z Afghánistánu a s výrazným odstupem potom následují občané z Eritrey se zhruba 7 tisíci. Vývoj počtu žádostí o mezinárodní ochranu v Evropské unii je v poslední době velice dynamický. Čili loni bylo v Evropské unii 660 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu, v roce 2015 za prvních šest měsíců už jsme zaznamenali 450 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu. Jenom v červnu letošního roku požádalo v Evropské unii o mezinárodní ochranu téměř 100 tisíc osob. Nejvýznamnější skupinou mezi žadateli jsou občané Sýrie, Afghánistánu, ale také Kosova, Albánie nebo Eritrey. Nejen z těchto uvedených čísel je patrné, v jak vážné situaci se nyní Evropská unie nachází. Program potom Komise konkretizovala 27. května navazujícími návrhy. Pokud jde o relokaci, Komise původně navrhovala využít mechanismus nouzové relokace. Mělo být relokováno cca 24 tisíc žadatelů o azyl z Itálie a 16 tisíc žadatelů o azyl z Řecka. V obou případech se mělo jednat o občany Sýrie a Eritrey. Myšlenka distribučního klíče a koncept povinného zapojení do relokace byly následně členskými státy odmítnuty, a to na červnovém zasedání Evropské rady. V červenci se potom členské státy dohodly, že v následujících dvou letech přesídlí přes 22 tisíc osob ze třetích zemí. Podařilo se tak přesáhnout cílovou částku 20 tisíc. Na červnové Evropské radě bylo zároveň dohodnuto, že členské státy relokují v nadcházejících dvou letech 40 tisíc lidí z Itálie a Řecka s tím, že na způsobu distribuce se dohodnou během července. Na červencovém zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se nepodařilo dosáhnout dohody na tomto celkovém počtu. Členské státy se dohodly pouze na relokaci zhruba 32 tisíc lidí s tím, že o distribuci zbývajících mělo rozhodnout jednání ministrů vnitra v listopadu či prosinci. Ministři schválili koncept krizového řízení vojenské operace a rozhodnutí o ustavení této operace. Vojenská operace byla rozdělena do tří částí. Tou první částí je hlídkování a monitoring v mezinárodních vodách, zásahy proti ilegálním plavidlům v mezinárodních vodách, zásahy proti ilegálním plavidlům v libyjských teritoriálních vodách. V červnu byla spuštěna první fáze uvedené operace a nyní se očekává debata o rozhodnutí o přechodu do druhé fáze. Tento návrh Komise se zaměřuje na Itálii a Řecko. Pro každou zemi uvádí cestovní mapu, která bere v potaz právní, finanční a další aspekty.
Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Já se táži, jestli má někdo jiný návrh, aby byl přikázán tento materiál jinému výboru jako garančnímu. Přistoupíme k hlasování. Dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Neeviduji žádný návrh. Otevírám další bod a tím je Z pověření vlády předložený návrh opět uvede pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji, pane předsedající.
Já vám děkuji. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jenom odvolám na slova svého předřečníka.
Otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku s přednostním právem pana poslance Laudáta.
Předpokládám tedy, že garančním výborem bude rozpočtový, a myslím si, že to je racionální návrh.
Hlásí se ještě někdo další do obecné rozpravy? Konstatuji, že návrh byl přijat a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nejprve přečtu návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Nevidím. Otevírám další bod našeho jednání a tím je Tímto sněmovním tiskem jsem se zabývali dne 17. června a 7. července na 29. schůzi Poslanecké sněmovny a projednávání tohoto tisku bylo přerušeno a odročeno do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Bylo to na návrh předkladatele ministra zemědělství Mariana Jurečky. Prosím tedy, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele ministr zemědělství Marian Jurečka a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek.
Pane předsedající, dámy a pánové, dobré odpoledne.
Děkuji panu poslanci Kudelovi a ještě jedna faktická poznámka pana poslance Adamce.
Já tento návrh zákona na rozdíl od kolegy tamhle z pravé strany považuji za naprosto zbytečný. A tady si myslím, že by to bylo docela obdobné.
Děkuji panu kolegovi Adamcovi. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Přednesu návrh usnesení. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu senátoru Eybertovi, děkuji paní zpravodajce a končím tento bod. Pokračovat budeme pevně zařazeným bodem a to je Senát nám tedy vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.
Předně je to ochrana veřejně přístupných účelových komunikací před znečišťováním, ničením, poškozováním a úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy. Dále je zde přistupováno ke změnám v pojetí a vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic, a to v navazující úpravě nejvyšších dovolených rychlostí v zákoně o silničním provozu. Kromě těchto komplexnějších změn obsahuje návrh ještě dílčí úpravy například v oblasti křížení pozemních komunikací s dráhami, kontrolního vážení, správy pozemní komunikace, propadání předplaceného mýtného a další. Předložený návrh obsahuje také zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické zařízení. Tento vládní návrh byl dne 29. dubna 2015 schválen Poslaneckou sněmovnou a 17. června 2015 byl projednán také Senátem, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy se týkají upuštění od závaznosti stanoviska policie při stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, výslovného stanovení možnosti svěřit dílčí činnosti správce pozemní komunikace dalším osobám, včetně dřívějšího nabytí účinnosti ustanovení týkajícího se správce pozemní komunikace, zrušení možnosti zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici na 150 kilometrů, problematiky silniční vegetace u průjezdního úseku silnice a dálnice, možnosti umísťovat vedení technické infrastruktury v místních komunikacích a drobných legislativně technických úprav. Ministerstvo dopravy s těmito pozměňovacími návrhy souhlasí, a proto mi dovolte, abych vás požádal o schválení vráceného návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.
Chce se vyjádřit.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mé vyjádření zpravodaje bude velice jednoduché, protože Senát nám předložil vrácený návrh zákona, který hospodářský výbor neprojednával. Já jsem samozřejmě zpravodajem garančního výboru hospodářského, takže tím, že jsme to neprojednávali, žádné usnesení k tomu přijato není, tím pádem bych mohl sdělit pouze v obecné rozpravě názory poslance Šidla, nikoliv zpravodaje. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu.
Dámy a pánové, většina z nás se tady považuje za demokraty.
A protože Sněmovna v lednu tohoto roku neoslyšela mou prosbu, a vědomi si toho, že čas běží a voda stoupá, tak možná i v koaličních řadách se najde nějaký ten hlas, který pochopí, že můj požadavek na zařazení bodu Informace o stavu jednání o Transatlantickém partnerství o obchodu a investicích je namístě. A sliboval dialog, sliboval různé veřejné konzultace, semináře, jen to nechtěl projednávat tady ve Sněmovně.
Já se omlouvám, ale opravdu prosím o klid. Chápu, dlouho jsme se neviděli, ale prosím, nechme pana poslance hovořit v důstojné atmosféře.
Zkrátka před osmi měsíci pan ministr slíbil, že bude přísun informací, ale veřejnost nadále hladoví po informacích a já si myslím, že i tento důstojný orgán by si zasloužil dostat v úhledném balíčku s jasným mandátem, s jasnou pozicí, kde jsme, kde se nalézáme a kam se především chceme dostat. Toto téma běží od června 2013, čili načali jsme třetí rok, už mělo být vlastně dávno hotové. Prošlo deset negociačních kol a stále jaksi v nedohlednu. Ona totiž ta neshoda nejenom v různých sociálních skupinách, občanských uskupeních či některých politických blocích nad tímto tématem panuje, ona ta neshoda je i mezi některými zeměmi Evropské unie. A co je možná pro vás zajímavé, pokud to příliš nesledujete, že rozpaky sílí i v samotných Spojených státech amerických. Upřímně řečeno to, že Američané pochopili, že tady asi bude problém, a přehodili výhybku ke zrychlenému projednávání Transpacifického partnerství, asi něco signalizuje. Kolegové, já si myslím, že si to zaslouží. Má to být jeden z největších projektů, který v této oblasti vůbec kdy byl vytvořen. Má navýšit ekonomický růst na obou březích Atlantiku, ale ty obavy, že se nejedná jen o jakési uvolňování obchodu, ale že ta deregulace je asymetrická, a tudíž pro Evropu nevýhodná, nebo pro některé segmenty ekonomiky nevýhodná, že se tím dostaneme do závislosti na Spojených státech a že bychom měli daleko lépe posuzovat, k čemu to směřuje, jsou určitě na místě. Takže děkuji za pozornost a věřím, že nějaký ten hlas od ledna k tomuto návrhu přibude.
A nyní má slovo pan poslanec Kolovratník.
Kolegyně a kolegové, i ode mě dobré zářijové odpoledne. Já se na vás tradičně obracím jménem volební komise se žádostí a s prosbou o pevné zařazení volebních bodů a zkusím krátce vysvětlit. Ty volební body máme v této schůzi plánovány čtyři. Jsou relativně rychlé a nekonfliktní, ale nastal nám malý problém v komisi u bodu 192, který se jmenuje Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, protože v poslaneckém klubu hnutí Úsvit dochází i během dneška k dalším personálním pohybům. Volební body číslo 193, 194 a 195 - jsou to body Grantová agentura, Technologická agentura a jeden člen Rady České televize - zařadit pevně na zítřek, na středu 16. září, jako poslední body před obědovou pauzou, tedy bez určení času, prostě poslední body před obědem. A ten jeden bod, 192 - změny ve složení orgánů, zařadit pozítří, tedy ve čtvrtek 17. září, a opět jako poslední bod před obědovou pauzou. My se musíme sejít ve volební komisi zítra ráno a ty změny v orgánech ještě vyřešit. Z toho důvodu ten blok volebních bodů jakoby trhám na dvě poloviny.
Také děkuji. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. A nyní návrh volební komise.
Zkrátka dneska to není byznys se zbraněmi, s drogami, ale s lidmi. Je to to nejhroznější, co se mohlo stát. A myslím si, že za to neseme my jako Evropané velký díl viny, protože jsme tomu přihlíželi. To je hodně peněz i pro kolegy, kteří se ve financích vyznají. Kolik jich přišlo, kolik statisíců jich touhle cestou přišlo? Kde jsou ty peníze, které získal ten organizovaný zločin? Co je z toho financováno a co z toho financováno bude? To jsou přece velmi závažné otázky, které nás do budoucna ohrožují. Ano, boj s organizovaným zločinem. To je velká chyba, že se nepodařilo, protože kdybychom měli bezpečné země, tak by byla výrazně jednodušší návratová politika. Proč ta Evropa něco nedělá? Proč ona nestřílí do těch prázdných člunů? Proč to vlastně podporuje ten organizovaný zločin? No jedním z těch důvodů je zkrátka to, že Evropa se snaží již mnoho měsíců v Radě bezpečnosti prosadit vojenskou operaci ve Středozemí. A faktem je - a z mnoha zdrojů, že to Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti bojkotuje. A je potřeba vědět i tuto informaci, když hovoříme o migraci. O té situaci, do které jsme se dostali. Možná by ta situace byla opravdu o něco jednodušší. Ale iluze, že někdo pošle vojska NATO na hranici, na ty řecké ostrovy, a tím to tedy zachrání, tak mohu vás ujistit, že tak to není. Stejně tak si nepomůžeme, když začneme stavět hranice. Já si myslím, že Evropa má strategicky jednat s Tureckem. Ale s Tureckem jako s partnerským státem Aliance jednat můžeme. Proto já zase musím ocenit jako opoziční politik stanovisko naší vlády, které dlouho bylo, a bylo to tak správné - pomozme těm lidem v místech, ať žijí důstojně. Protože ve chvíli, kdy ani tohle neuděláme, tak i my přispíváme k té situaci, která je. Někdo říká i více. My musíme hledat opravdu moudrá řešení a nepodléhat strachu, protože strach zastírá rozum. Moudrá řešení, strategická řešení, protože bez toho ohrozíme Evropskou unii jako takovou. A my všichni přece musíme vědět, že toto řešení nevyřeší jednotlivé státy. Že to je situace, kterou musí řešit všechny evropské země dohromady. Všechny evropské země dohromady, ale na druhé straně nezavírat oči před těmi riziky. Tady proběhla bezpečnostní konference před 14 dny, byl tady koordinátor Evropské unie pro terorismus. To je také pravda. Nezavírejme před tím oči. Ale to nesmí znamenat, že nebudeme solidární, to nesmí znamenat, že popřeme své vlastní hodnoty, na kterých jako evropská civilizace stojíme. Nesmíme toto dopustit. A závěrem bych chtěla říct: my také nesmíme dopustit rozvrat evropského společenství, protože si musíme uvědomit, že migrační krize není tou ojedinělou krizí, které čelíme.
Děkuji, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já děkuji panu předsedovi vlády a panu ministru vnitra, že tady vystoupili, že nás seznámili se svým stanoviskem, s postojem české vlády, a musím říct, že pokud jde o analytickou část, tak s řadou věcí samozřejmě lze souhlasit. Já jsem velice rád, že pan předseda vlády je rád, že Já si myslím, že i to svědčí o tom, jakým způsobem vláda dlouhodobě přistupovala k migrační krizi a jak dlouho tuto situaci podceňovala. Já bych na pár příkladech, které si vezmu z projevu pana předsedy vlády, ukázal, v čem třeba ten problém spočívá. Pan předseda vlády tady opakovaně mluvil o potřebě rozvojové pomoci, jak je potřeba pomáhat těm lidem v místě konfliktu, těm zemím, zlepšovat ty podmínky a že to bude řešení té migrační krize. A pokud je, tak se rozvojová pomoc musí zvýšit. A dámy a pánové, když se podíváte na to, za co se vyhazují ve státním rozpočtu finanční prostředky, tak je vám jasné, že peníze na rozvojovou pomoc bez problémů máme. Druhý příklad. Pan předseda vlády tady naprosto správně řekl, že evropská politika v této věci selhává, aby nám v druhé větě řekl: ale musíme hledat celoevropská řešení a budeme to zase řešit prostřednictvím evropské politiky. No, já si myslím, že to přece není logické. Já jsem s potěšením vyslechl, že vláda se chystá posílit nebo posílila nějaké monitorování naší jižní hranice. Ale jsme v situaci, kdy Německo, Rakousko, Slovensko začaly chránit svoje hranice, zavírají svoje hranice, Maďarsko vyhlašuje výjimečný stav, a mně se to opatření - nebo krizový stav, abych mluvil přesně - mně se to opatření české vlády zdá slabé. V Rakousku se může v nejbližších hodinách nacházet až několik desítek tisíc lidí, kteří se budou snažit dostat do Německa, kam se dostat nemohou, nemohou se ani vrátit do Maďarska.
Takže první okruh pozměňovacích návrhů se týká přechodu poplatkové povinnosti na zákonné zástupce nezletilého poplatníka. V podstatě se jedná o to, že podle nového občanského zákoníku si může požádat o zletilost občan, kterému ještě třeba není 18 let, v případě, že se bude ženit například.
A vás poprosím o pokračování vašeho příspěvku.
Druhý okruh tvoří pozměňovací návrh týkající se změny orgánu, který by měl rozhodovat o prominutí. Tady toto jsme už projednávali v Poslanecké sněmovně pozměňujícím návrhem, který předkládala paní poslankyně Fischerová. Jelikož zastupitelstvo obce rozhoduje o poplatkové povinnosti při jejím zavedení, tak je koncepční, aby rozhodovalo i o prominutí tohoto poplatku v případě, že se ukáže, že jím přijatá vyhláška dostatečně neřeší některé situace, ve kterých se jeví jako vhodné poskytnout vybraným subjektům určitou úlevu. Dále, pokud by poplatky promíjel obecní úřad, který je správcem poplatků, činil by tak v přenesené působnosti. Z tohoto důvodu bych se držela toho poslaneckého návrhu, který už jednou Sněmovnou prošel.
Děkuji paní poslankyni Zelienkové za stručné úvodní slovo. Děkuji panu zpravodaji Zemánkovi. Není přítomna, není zájem. Je přítomna, nemá zájem. Otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Pavel Eybert.
Označení platebních a zúčtovacích systémů nebo systémů vypořádání, jichž je instituce přímým nebo nepřímým členem, včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste zachovali klid v sále, aby bylo dobře slyšet, co přednášející říká.
Podrobný výčet a popis řídicích informačních systémů, včetně systému pro řízení rizik, účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě na právní subjekty instituce, na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností.
Já vás opakovaně žádám, kolegové, zvlášť v levé části sálu, abyste se ztišili, případně abyste šli projednávat své záležitosti do předsálí.
Označení a popis právních subjektů a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti jednotlivých právních subjektů, například společní nebo sdílení zaměstnanci, zařízení a systémy; ujednání týkající se kapitálu, financování nebo likvidity; stávající nebo podmíněné úvěrové expozice; Popis možných zdrojů likvidity pro řešení krize. Informace o zatížení aktiv, likvidních aktivech, podrozvahových činnostech, strategiích zajištění a účetních postupech. To byla příloha číslo jedna. Ten zákon je poměrně komplikovaný, myslím, že si zaslouží podrobnou debatu v rozpočtovém výboru. My se pořád strašíme, že když to nebude dneska nebo zítra, tak po nás budou vymáhat takovou pokutu. A je to opravdu nesmírně složitý materiál. Jsou to nové věci a myslím, že si to zaslouží debatu. To není ani politický souboj, a už vůbec ne vlády a opozice. To jde o to, jestli to potřebujeme, jestli to chceme, jestli budeme slepě následovat Brusel, nebo si řekneme, že to pořádně projednáme a prozkoumáme, jestli v tom někde není zakopaný pes. Je to taková ta salámová metoda. Myslím, že eurozóna má problémů dost. A nemyslím si, že tohle slepě, takhle složitý materiál, máme schválit v prvém čtení.
Než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, přečtu omluvenku.